Vážený pane premiére, co dnes české vládní instituce vědí o působení této společnosti v české republice v posledních letech?
Tak nyní tedy dáme slovo panu předsedovi vlády Andreji Babišovi.
Pokud by takovými informacemi disponovali, okamžitě by o tom informovali všechny zákonné adresáty. Stejná podpora byla připravena i pro prezidentské volby. Uvedl, že NÚKIB nemá žádné informace o kybernetických útocích a jeho pracovníci jsou v pohotovosti pro poskytnutí veškeré pomoci v případě nutnosti.
Za zajímalo by mě, jestli tedy hodláte na to nějakým způsobem reagovat, na ty nově objevené informace, které jsem tady zmiňovala, které jsem tady citovala. A možná jich bude ještě celá řada dalších, ale budou se teprve objevovat. Protože si myslím, že ty nové skutečnosti jsou natolik závažné, že bychom je měli vzít v potaz a minimálně se zajímat o to, jestli opravdu Česká republika figuruje v těch zmínkách oprávněně, či nikoliv.
Děkuji. Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Stanislav Blaha ve věci dopadu daňové reformy na rozpočty obcí a měst, který byl vylosován jako šestý, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Každé snížení daní a zejména zdanění práce je správné. Vaše reforma počítá s tím, že zhruba čtvrtinu té úspory zaplatí obce a města. To správné není, protože potrestáte jedinou součást veřejných rozpočtů, která dlouhodobě hospodaří zodpovědně. Pane premiére, za těch několik týdnů od zveřejnění daňové reformy jste objevil téměř 170 miliard korun. To je obdivuhodné. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Děkuji za to sarkastické vystoupení. Takže to, co jsem udělal jako ministr financí, zafungovalo. Kontrolní hlášení a EET, to je vaše mantra, to chcete zrušit. A to vám nevadí, že kdybychom to zrušili, že by ty obce o to přišly? Není to pravda.
Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko, což mně jako bývalému členovi vlády, dlouholetému politikovi připadá neuvěřitelné. Protože toto je rozhodnutí charakteru ryze politického z oblasti mezinárodní politiky. Za mezinárodní politiku odpovídá vláda. Takže neutrální stanovisko vlády pokládám za absurdní a dovoluji se tázat jednotlivých ministrů, co oni si myslí.
Také děkuji.
Děkuji za odpověď. Dá se tam vyměnit jenom to slovo ministr spravedlnosti.
Děkuji, vážený pane předsedající. Ale cítím se tím samozřejmě poctěn. Mohu ovšem hovořit jenom za sebe, nikoliv za celou vládu. Za sebe říkám, že se domnívám, že tento náš zákon byl součástí mezinárodního systému sankcí.
Děkuji.
Spíš jenom reakci. Děkuji za odpověď. K té první části. Pouze diskutujeme o tom, na co má nebo nemá mandát vláda v demisi. Nicméně vaše odpověď byla první upřímná odpověď, kterou jsem od rána dostal, a děkuji za ni.
Tak já také děkuji.
Děkuji. Vláda zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko, což mně přijde absurdní, protože se jedná o vrcholné politické rozhodnutí z oblasti mezinárodní politiky, za kterou vláda odpovídá. Děkuji za pozornost.
Tak já také děkuji. Paní ministryně není přítomna, takže vám odpoví písemně do 30 dnů. A nyní budete interpelovat pana ministra Ťoka ve stejné věci. Je souhlas. Prosím tedy pana ministra o odpověď.
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně - nebo už ani ne, jenom vážení páni poslanci, velmi krátce. To není pravda. Na druhé straně si ani nemyslím, že stanovisko české vlády k tomuto bodu je něco, co určuje zahraniční politiku české vlády, protože tak jak tady říkal přede mnou pan ministr Pelikán, doba, ve které tento zákon vznikl, plně opravňovala, že ten zákon být má. A vůbec neznamená, jestli jsme přátelé Izraele, nebo nejsme přátelé Izraele. Osobně jsem přesvědčen, že Česká republika je přítelem Izraele a že podporuje Izrael. Myslím si, že je potřeba, abychom komunikovali se všemi státy, kde se dá rozumně komunikovat. Notabene jsme o tom tady debatovali i z hlediska Sýrie, kde byla dokonce naše ambasáda, která tam zůstala, brána jako jedna, která by měla držet tu komunikaci obecně pro všechny. A také je tak používána. Abych se nevyhýbal svojí odpovědi. Za sebe mohu říct, že to neutrální stanovisko jsem chápal tak, že má rozhodnout Sněmovna. Ne že se vyhýbáme odpovědi nebo nám je to jedno, ale nechtěli jsme zastat jednoznačné a ani jsme se na něm neshodli. A druhá záležitost, mně osobně by vůbec nevadilo, kdyby tento zákon byl zrušen.
Já také děkuji. Pan poslanec bude chtít doplňující otázku?
Vážený pane ministře zdravotnictví, vláda dnes propustila do druhého čtení návrh poslanců KSČM na zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. Neutrální stanovisko v tomto případě pokládám za absurdní, protože je to ryze politické rozhodnutí z oblasti zahraniční politiky.
Já také děkuji. Pan ministr tu v tuto chvíli není, takže vám odpoví písemně do 30 dnů.
Především chci poděkovat vám, kteří jste to tady se mnou vydrželi. Protože neutrální stanovisko vlády k této věci pokládám za absurdní. Jedná se o ryze politické rozhodnutí z oblasti zahraniční politiky státu.
Prosím pana ministra o odpověď. Pan ministr nebude přítomen, takže vám písemně odpoví do 30 dnů. Tím jsme vyčerpali dnešní interpelace, také jsme vyčerpali na dnešek naplánovaný pořad. Takže se sejdeme zítra v 9 hodin, kdy budeme pokračovat v řádném jednání. Já děkuji všem, co tady vydrželi nebo tady alespoň na část byli.
S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Je to zatím poslední faktická poznámka.
Já jsem ale neřekl, že je to celé.
Prosím.
Proč socialismus v České republice nikdy nefungoval? A je potřeba si uvědomit jednu věc.
Další faktická poznámka - pan předseda Stanjura, poté se připraví pan poslanec Žáček.
Myslím, že se shodujeme v tom, že v Izraeli si cení naší pomoci při vzniku jejich státu a cení si dlouhodobých skvělých vztahů. Tak se ptejme: Mluvil ministr zahraničí o tomto zákoně s velvyslancem tohoto státu? Velmi to podporuji a není to vůbec běžné. Pokud vím, tak takové setkání se uskutečnilo samozřejmě s vládou Slovenské republiky a taky s vládou Polské republiky. Proto jsme opakovaně chtěli, aby nám na mikrofon řekl svůj názor premiér v demisi, ministr zahraničí v demisi, ministryně obrany v demisi, protože neutrální stanovisko je alibismus. Toto je čistě politické rozhodnutí, návrh zákona je velmi jednoduchý. Prostě buď ten zákon zrušíme, nebo ne. Je to, a to my poctivě přiznáváme , čistě politické rozhodnutí.
S faktickou poznámkou pan poslanec Žáček, poté pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo. Čili on jako podmínku toho, aby se toto uskutečnilo, se snaží jakýmsi způsobem zpochybnit naši důvěru v naše spojence.
S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté se připraví pan poslanec Janulík.
Jenom fakt drobná reakce a pojďme dál. On to přece musí dobře z Národní fronty pamatovat, vždyť se na tom lidovci podíleli.
Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Janulík.
Oni samozřejmě mají k tomu zásadní výhrady a zásadní konotace. Znovu opakuji, je velmi negativní k tomu, protože je to vnímáno samozřejmě jako symbolika. Takže kdo chce, ať se přidá. Doufám, že budeme podávat i číšku izraelského vína.
Poté s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek.
Nechci vás obtěžovat příliš svými vystoupeními, ale chtěla bych říct, že bychom neměli přejít jenom tak bez povšimnutí to stanovisko vlády.
Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Takže odpovědi na ty otázky jsou. Určitě bude transparentní výběrové řízení.
Ano, je tomu tak. Pane poslanče, vaše minuta.
Ale o tom mluvit nechci. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Na pověření nemám kandidáta. Takže budeme hledat i na pověření nějakou formou, kterou ještě neznám. Nejsem to já, ale právníci, kteří to připravují.
Děkuji. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.
Vážený pane premiére, vláda teď chystá jednorázové zvýšení důchodů. Bohužel, minulá vláda se ani nepokusila o jakoukoliv důchodovou reformu, která by seniorům zajistila slušný příjem stabilně, ne v podobě pouze jakýchsi dárečků. Zejména generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků může mít za pár let velký problém. A přiznejme si, pane premiére, že i my dva budeme jednou senioři a budeme v důchodě. Pokusíte se alespoň o koncept reformy? Prosté ano nebo ne mi úplně postačí.
Návrh příslušné novely byl vládou schválen 27. února letošního roku a dnes prošla prvním čtením. To už jsem říkal. Další oblastí je příprava návrhu na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích. V této věci intenzivně pracuje meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev práce a sociálních věcí, financí a zdravotnictví. Nebudou to žádní úředníci navíc, ale ti, kteří se tím zabývají, ale tím chceme vlastně zdůraznit důležitost této reformy. Cílem výše uvedených změn je stav, kdy systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný. Je to priorita. Průměrný důchod 12 240 považuji za skandální. Důchody tvoří třetinu našich výdajů rozpočtu a je škoda, že jsme tomu v minulosti nevěnovali pozornost. My ten cíl máme a doufejme, že i s opozicí budeme spolupracovat.
Jejich režim se od režimu žáků třeba v základních školách liší v tom směru, že žák základní školy má úraz automaticky pojištěním krytý a žák mateřské školy téhož zřizovatele, někdy i téhož ředitele, nikoliv. Nestálo by za to tento režim sjednotit, třeba už kvůli povinnému poslednímu ročníku školky, když už ne z jiného důvodu? Proč by měly mít děti ve školkách nižší míru ochranu než školáci?
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já mám otázku týkající se OSPOD.
Já také děkuji a poprosím paní ministryni, která tady je, o reakci.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Můžete prosím uvést stručně následující? Za prvé, jaký rozsah změny pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví navrhla a co je jádrem změny. Za druhé, jaké bylo složení pracovní skupiny.
Prosím pana ministra o reakci.
Takže myslím si, že si nikdo nemůže stěžovat. A těch 167 miliard, které jsme tady diskutovali a pan Kalousek tu dneska diskutoval. Ne, ony jsou. Ale kdyby to vyčerpali, tak samozřejmě, že by to byl deficit. A bylo to každý rok. Já jako ministr financí tehdy jsem neměl tu sílu donutit ty ministry, aby se nad tím zamysleli. A teď to děláme a v podstatě to nemá ani moc nic společného. Takže já jsem nic nenašel. Každý rok to je stejné. A ty nároky jsou stále vyšší a vyšší od roku k roku.
Máte slovo, minutu.
Já jsem dostal výrazně více dotazů než pan premiér. Nicméně vy dobře víte, že to, že je větší výběr daní, že zkrátka i obce a všichni se z toho mají lépe, není zásluha vaší vlády a už vůbec ne vás jako premiéra osobně. Já chci opravdu od vás to ujištění, protože vy jste se opakovaně vyjadřoval na nejrůznějších setkáních o tom, že prostě obce hospodaří dobře, mají rezervy, bylo by dobré se na to nějakým způsobem podívat, protože ostatní všichni dělají dluhy. A já nechci, aby byli trestáni ti úspěšní, protože ty obce si šetří na strategické projekty, velké projekty, které musejí realizovat, a pokud by je vláda trestala tímto způsobem, tak by to dobře nebylo.
Tak, děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
No, tak to je ta klasická demagogie, pane kolego. je fakt trojčlenka. A ten růst jsme udělali my, minulá vláda. My jsme dali lidem peníze, důchodcům, navýšili jsme platy. To, co vaše koalice demokratických stran tady s bývalým ministrem financí, 670 miliard jste nasekali dluhy, tak my jsme nejenom snižovali daně, ale vybrali jsme. Takže to všechno je naše zásluha. To je všechno kontrolní hlášení a EET, které nesnášíte a chcete zrušit.
A s další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová ve věci evropských fondů a školské infrastruktury a připraví se pan poslanec Jiří Valenta.
Podle bodového hodnocení je zjevné, že nebude podpořena obrovská řada projektů, které dosáhly maxima možného počtu bodů v případě, že nebudovaly novou kapacitu, ale zaměřily se na kvalitativně zásadní zlepšení podmínek pro definované klíčové kompetence. Vážený pane premiére, proč nedojde k navýšení alokace tak, aby byli uspokojeni všichni žadatelé, kteří získali v bodovém hodnocení stejný počet bodů? Kritériem pro výběr projektů je tak nyní čas podání žádosti za situace, kdy jiné programy MMR nevyčerpávají svoji alokaci, a jejich čerpání je dokonce ze strany EU pozastaveno. Uzávěrka žádostí byla 14. února 2017 a stále není připraveno hodnocení výzvy. Zásadní infrastrukturní opravy lze ve školách realizovat především o prázdninách. Ptám se vás tedy, pane premiére, proč nedojde k posunu termínu pro dokončení. Děkuji za odpověď.
Tak, děkuji i za dodržení času a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Vážená paní poslankyně, já bych vám chtěl poděkovat, i když od vás se toho nikdy nedočkám. Ale já vám děkuji za to, že jste mi, ještě když jsem byl člen rozpočtového výboru v roce 2013, dala tu myšlenku, že kolem Prahy chybí školy. A nebyl to můj úkol. Takže infrastruktura pro školství je podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu, IROP, a tam je alokace 14 miliard. Jedná se o podporu mateřských škol, základních škol, středních škol i zařízení pro zájmové neformální a celoživotní vzdělávání. Není pravdou, že by projekty neměly vydána rozhodnutí a nebyla dohodnocena výzva. V současné době naprostá většina projektů vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace má a může své projekty realizovat. V současné době také chceme převést další prostředky na uvedenou výzvu základních škol, a to v celkové výši téměř miliarda, a zároveň vyhlásit ještě jednu výzvu na projekty mateřských škol ve výši 600 milionů na podzim tohoto roku. A je tu pan Farský. Tam ta školka v Semilech. Škoda, že pan Farský tedy se o to nestará.
Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? V tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy ani faktickou poznámku. Pro jistotu se pečlivě rozhlédnu. Nevidím...
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, po záplavě ideologie, kterou jsme tady měli, bych se vrátil jako technicky orientovaný člověk k faktům. Írán je členem Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tudíž elektrárna v Búšehru podléhá její kontrole. A my jsme byli zvoleni proto, abychom hájili zájmy českých firem, českých občanů, českých lidí, kteří pracují.
Vyvolal faktickou poznámku pana předsedy Kalouska.
Já vzhledem k tomu, že se zaplnila vládní lavice, tak si dovolím vyslovit prosbu, která možná zůstane oslyšena, ale přece jenom ji vyslovím. Já prostě nejsem schopen pochopit to neutrální stanovisko vlády. Já bych nesouhlasil, ale chápal bych, kdyby vláda řekla "my souhlasíme s tím návrhem".